Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych chtěl k programu schůze si dovolit navrhnout bod za všechny naše tři kluby koalice SPOLU, a sice Informace premiéra a vicepremiéra k plánované cestě vicepremiéra Jana Hamáčka do Moskvy. Děkuji.
Tak, jako další je přihlášen s přednostním právem pan předseda Faltýnek, poté pan předseda Stanjura.
Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já bych navázal svým návrhem na změny v pořadu schůze na svoji snahu na grémiu Poslanecké sněmovny, kde bohužel tento můj návrh neprošel.
Děkuji za písemné vyhotovení.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Myslím si, že tady je shoda napříč politickým spektrem, že ty mimosoudní orgány by se měly posílit. Tento návrh má souhlasné stanovisko vlády a já si dovolím ho navrhnout v pátek po těch velkých bodech - tuším, že tam je kurzarbeit navržen a střet zájmů. Alternativně bych poprosil pátek na pevný čas 13.40, protože si myslím, že déle než 15 minut v tom prvním čtení tomu věnovat nebudeme.
My jsme několikrát na jednání zemědělského výboru sami sebe přesvědčovali napříč politickým spektrem, že to je vládní návrh zákona, který je nutný, neboť Česká republika má obrovské škody napáchané kůrovcem, vynakládá miliardové částky na ochranu vzrůstu lesa před přemnoženou zvěří, vynakládá miliardové částky na škody napáchané kůrovcem. Děkuji vám za případnou podporu.
Děkuji za slovo. Jedná se o zákon o kybernetické bezpečnosti. Jedná se tam o bezpečnostní certifikace a podobné věci. Poprosil bych o zařazení na zítra jako první bod ještě před třetí čtení. Shodla se na tom celá komise pro kontrolu NÚKIB na svém zasedání minulý týden, takže vás prosím o podporu.
Kdo je proti? Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Jurečky, který následně podpořili i další řečníci. Ten bod by se jmenoval Informace premiéra a vicepremiéra k plánované cestě do Moskvy. A je zde návrh na pevné zařazení dnes jako první bod dnešního jednání. Kdo je proti? Teď je zde několik návrhů pana předsedy Faltýnka, který požádal, aby byly hlasovány jednotlivě. Dále po tomto bodu by následoval bod 12, sněmovní tisk 390, poslanecký návrh novely ústavy týkající se klouzavého mandátu, druhé čtení. Kdo je proti?
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové, já bych za prvé chtěl říci to, co už jsem říkal na tiskové konferenci, takže to zopakuji jenom pro vás, kteří jste nesledovali tiskovou konferenci ČSSD. Takže my toto podporujeme. Já bych navrhoval, aby tyto tři tisky, tato tři druhá čtení, proběhla hned po tom uzavřeném jednání, které se týká Moskvy.
- je věc, která se samozřejmě dotýká mě osobně, dotýká se z mého pohledu i České republiky, protože je tady zpochybňována práce bezpečnostního aparátu, a bohužel asi není jiná cesta než to probrat v tomto plénu. Já jsem přesvědčen, a to říkám teď, protože je ještě jednání otevřené, že ty věci objasníme.
Děkuji. Nemám nic proti tomu, abychom to projednali, možná rádi vyhovíme panu vicepremiérovi, abychom se tím zabývali v uzavřeném jednání Sněmovny. Ale jestli je to vaše zbožné přání, tak vám rád vyhovím a klidně se k tomu vyjádřím. Mně to připadá, a jsem přece jen trochu pamětník, že tolik schůzí jako tohle volební období Poslanecká sněmovna ještě neměla, a měla více mimořádných schůzí než řádných. V tomto ohledu tedy si dovolím zpochybnit to zařazení jako prvního bodu programu. Připomínám, že Ústava České republiky a ústavní slib, který jsme skládali, říká, že je potřeba, abychom dodržovali Ústavu a zákony České republiky, a mimo jiné my tady máme neprojednané zákony vrácené Senátem, na které občané čekají. Takže je to na každém z vás, jak se rozhodnete. Já jsem na diskuzi o cestě pana vicepremiéra Hamáčka připraven a jistě budu mít otázky, které mu nemusí být příjemné, stejně jako ostatní členové našeho klubu, zejména ti, kteří jsou v těch příslušných výborech, ale na druhou stranu to nevnímám jako prioritu našeho jednání. Proto si nemyslím, že to má být první bod našeho jednání, když už třetí týden odsouváme právě ty zákony vrácené Senátem.
Pan předseda Michálek, poté pan předseda Rakušan.
Tím trošičku modifikuji svůj písemný návrh, pane předsedo.
Takže jako druhý bod dnes.
Pokud toto hlasování neprojde, tak aby to byl první bod po vystoupení pana ministra Hamáčka.
Já jsem úplně nepochopil ty alternativy pana poslance Luzara. Tak aby to bylo jasné, já si myslím, že ten bod projednávat máme, a to co nejrychleji. Jsem si vědom toho, že vláda má poměrně omezený prostor to řešit. Měli jsme dvě jednání, nejprve s managementem a potom s odboráři. Tyto peníze jsou dlouhodobě připraveny na klíčové investice v našem regionu. Liberty měla až do pátku něco přes 5 milionů emisních povolenek, které akutně nepotřebovala. Když to vynásobíte tržní cenou, zjistíte, že to jsou přesně ty zdroje, které jsou potřebné na tyto klíčové investice nejenom pro tento podnik, ale i pro město a pro regiony jako celek. Odboráři podle mě mají oprávněné pochybnosti a obavy, že to bude platit. Někdy možná stačí veřejná debata, silný hlas vlády a silný hlas Parlamentu, přestože to jsou soukromé firmy, respektive jeden holding, jedna soukromá firma, soukromé peníze. Myslím, že brexit a občanky klidně snesou odkladu na rozdíl od toho.
Ano, je to pravda, je to vážný problém. Já si myslím, že by bylo poctivé to řešení, které jsme u OKD přijali a osvědčilo se, že stát prostřednictvím například Priska převezme akcie nebo aspoň většinu akcií právě Liberty. Myslím si, že by to bylo vhodné, rychlé a pozitivní řešení, s tím také jak manažeři, tak odboráři souhlasili. Takže trvám na tom, že návrh kolegy Luzara je pozitivním řešením pro nás.
Vybral jsem ten nejméně kontroverzní.
Důvodem toho uspíšení je skutečnost, že ústavně-právní výbor doporučil, aby tento návrh zákona nabyl účinnosti 1. července 2021, takže abychom ho mohli včas poslat do Senátu a k podpisu prezidentovi republiky. Děkuji za podporu.
Za klub Starostů a nezávislých bych chtěl rovněž podpořit navržení bodu, pracovně Moskva, jako první bod dnešního jednání, a to z toho důvodu, abych se dozvěděl, že to není pravda, že to, co jsme se dočetli, je holý nesmysl a bude nám to tady lehce vyvráceno. Já doufám, že to pravda není. A slova pana kolegy Filipa o tom, že si necháváme diktovat nějakou agendu: no, ta agenda tady je. My jsme poslanci a je tady nějaké vážné podezření, které vychází z jednoho novinového článku. Bude se to hlasovat jako gremiální návrh, a podmíněně tedy, pokud gremiální návrh projde, tak bych poprosil o hlasování o pevném zařazení na pátek jako první bod.
Teď je tady celá řada přihlášek k pořadu schůze od poslanců. Já jsem svůj stolek našel ve stavu, kdy tady byla hromádka přihlášek. Na všechny se dostane, ale nevím, kdo přišel dřív, kdo přišel později.
Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych položit vládě několik otázek, a to v souvislosti s Vrběticemi. Kam byly vyvezeny nebo jak s nimi bylo naloženo? Týká se to nákupu státních hmotných rezerv nebo pro státní hmotné rezervy. Nouzový stav ukončen je, ale státní hmotné rezervy nakupovat nemohou. Zase zcela bezproblémová věc. Je to otázka pár minut. Je to novela zákona, vládní návrh zákona o Policii České republiky. Je to oprávnění Policie České republiky k odebírání registračních značek.
To bylo vše z návrhů pana předsedy Faltýnka. Kdo je proti? Byl by to druhý, třetí a čtvrtý bod. Tak jedním hlasováním. Kdo je pro toto zařazení? Nevidím nikoho s kontrolou hlasování. Budeme tedy pokračovat. Kdo je pro tento návrh? Byl v rámci grémia zařazen? Tak v tom případě tady je návrh na předřazení tohoto bodu, aby byl v pátek jako úplně první. Tak prosím, pane předsedo, jestli to můžete...
Pane předsedo, ten bod je zařazen z grémia, já jsem žádal pevné zařazení jako první bod v pátek.
Ano, už to vidím, omlouvám se. Je to návrh zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku, druhé čtení. Pan poslanec Ondráček měl několik návrhů. Nejprve je tu zařazení úplně nového bodu s názvem Informace vlády o financování a podpoře mezinárodního terorismu. Nový bod nebyl zařazen. Pan poslanec dále navrhl bod číslo 6, tisk 908, novela zákona o veřejných zakázkách, týkající se nákupu pro státní hmotné rezervy, zařadit dnes pevně po vyhlášení výsledků voleb do Rady České televize. Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Paní poslankyně Valachová navrhuje zařazení nového bodu s názvem Maturity 2021 - kontrola usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Následují návrhy paní poslankyně Hyťhové. Ta navrhla bod 520, který je zařazen na pořad této schůze, týkající se vstupu dětí do škol. Návrh byl zamítnut. Prosím, vyslechněte si pozorně informace technického rázu, které budeme potřebovat.
Děkuji, a prosím tedy o pozornost, protože návrh k tomuto bodu doplnil pan poslanec Marian Jurečka návrhem na konání neveřejné schůze. V případě přednesení takového návrhu je nutné rozlišovat mezi prostou neveřejnou schůzí a neveřejnou schůzí, na které se mají projednávat utajované informace. Informace o výsledku hlasování se v případě neveřejného jednání nezveřejňuje v elektronické podobě podle § 76 odst. 3 zákona o jednacím řádu. V případě, že řečník, člen vlády nebo poslanec chce hovořit o utajovaných informacích, je nutné to předem oznámit, včetně stupně utajení informace. Předsedající následně přeruší schůzi na nezbytně nutnou dobu pro poradu s bezpečnostním útvarem Kanceláře Poslanecké sněmovny. Na návrh vlády nebo poslance se může Sněmovna usnést, že schůze nebo její část je neveřejná. Pan poslanec Jurečka navrhl, aby schůze, tedy celá schůze byla neveřejná. Celý bod tedy, nejenom části, ne schůze. Návrh usnesení zní - prosím tedy o pozornost kolegy a kolegyně, ještě před hlasováním samozřejmě, pak ho zopakuji, ale teď je to informace. A tam bychom tedy hlasovali o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pořízením těsnopisecké zprávy, s tím, že bude, nebo nebude zveřejněna ta těsnopisecká zpráva. Je to nutné specifikovat, to zatím provedeno nebylo. Takže s tím se budeme muset vypořádat návrhem. A teď je další bod, který musíme rozhodnout. Pořád čtu informaci, abychom si všichni uvědomili, o co půjde. Potom je otázka, kdo bude přítomen v sále. To bychom rozhodli hlasováním. To znamená pouze návrh, bez rozpravy se potom hlasuje. Rozumíme si? Budeme tedy postupovat jednotlivě a hlásí se s přednostním právem - ještě jsme stále na veřejné části schůze, takže bych prosil, abyste zaujali svá místa!
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Navrhuji zařadit bod Informace premiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k situaci v Liberty Steel Ostrava jako první bod na zítra na středu 5. května. Já jsem tady už žádala o zařazení tohoto bodu v minulosti několikrát, nicméně musím říct, že situace v Liberty Steel se změnila, kdy v pátek 30. dubna vyvedla Liberty Steel 1 milion emisních povolenek do rumunské Galaty, přestože před pár týdny vedení firmy slíbilo, že to neudělá a že bude investovat do Liberty Steel.
Vážené dámy, vážení pánové, máme zde zvláštní situaci ohledně volby do Rady České televize, kdy jeden z kandidátů odstoupil, a já bych byl rád, abychom nevytvářeli nebezpečný precedens, kdy poslanci vybírají z menšího počtu kandidátů, než vyžaduje zákon. "Na základě vaší žádosti o stanovisko předložení počtu kandidátů volebním výborem Poslanecké sněmovně k volbě do Rady České televize, dále jen rada, vám sdělujeme následující. Z uvedeného vyplývá, že volební výbor postupoval v souladu se zákonem, neboť předložil volební komisi kandidátku obsahující zákonem stanovený počet kandidátů. V důsledku odstoupení jednoho z kandidátů by měla proběhnout dovolba chybějícího kandidáta volebním výborem a následně předložena kandidátka volební komisi. Jakým způsobem bude dále postupováno, by měla rozhodnout Poslanecká sněmovna svým hlasováním na základě návrhu volebního výboru, volební komise nebo některého z poslanců. Dosavadní praxe tuto problematiku neřeší. Petr Kymlička za legislativní odbor Poslanecké sněmovny."
Máme strach z budoucnosti. Je to jeden ze sociálních problémů našeho kraje, kdy ano, můžeme možná nabídnout rekvalifikaci na práci lehčí, jednodušší, ale také podstatně méně placenou. Nyní tady převažuje obava, že situace v Liberty Ostrava může přerůst do další situace, kterou jsme tady již zažili. Vyvedení emisních povolenek je první krok, který nastal. Podle informací, které máme, jsou zablokovány v bance a není s nimi možno nakládat. Aktuální cena, jestli se nepletu, za jednu emisní povolenku je řádově 49 eur. Jedná se o budoucnost těžkého hutního průmyslu v České republice a bylo by velkou ostudou, kdybychom na této Sněmovně toto neprojednali. Ano, vím, že pan ministr Hamáček požádal tuto Sněmovnu, aby mohl vystoupit. Já si myslím, a teď nejsem pamětník, ale kdykoli poslanec požádal v nějaké takovéto věci vystoupit, většinou mu bylo vyhověno.
Jenom připomínám, že nějaká konečná dohoda předsedů poslaneckých klubů, zda budeme pokračovat 98. schůzí po ukončení 101., ještě učiněna nebyla, nebo jestli byla, tak o tom já jako předseda nevím.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, minulý týden v pátek Poslanecká sněmovna ve věci maturit 2021 přijala usnesení. Na toto usnesení zareagoval ministr školství několika kroky, na některé nezareagoval. Chtěla bych tedy navrhnout zařazení bodu Maturity 2021 - kontrola usnesení na čtvrtek za body odškodnění v nezákonných sterilizacích a ústavní novelu - klouzavý mandát. Takže čtvrtek dopoledne zařazení tohoto bodu - kontrola usnesení.
Jenom na doplnění, tam je změna Ústavy a pak je související zákon.
Ano, za tyto dva zákony, které se sebou souvisí.
Tak několik dodatečných omluv. Omlouvá se paní poslankyně Gajdůšková dnes z pracovních důvodů po celý den, omlouvá se pan ministr zdravotnictví Petr Arenberger dnes z celého jednacího dne z pracovních důvodů.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já bych chtěla zde navrhnout celkem tři body. Já nevím, jak vy, ale stále rodiče ani učitelé nejsou s tou situací spokojeni, prosí mě, abychom toto téma otevřeli a případně zrušili.
Můžete, paní poslankyně.
Takže jedná se o testování na školách, roušky na školách, protože jak jsem tady zmiňovala už minule, máme květen, červen, teplé počasí, a věřte mi nebo ne, ani vy byste nechtěli sedět v prostorách školy, kde není klimatizace, v roušce celý den. A to nemluvím o tom, že nejsou stále otevřeny všechny školy. Zkrátka si myslím, že toto téma by se zde mělo otevřít a vést normální, seriózní debatu v přítomnosti pana ministra Plagy, který zde minule ani nebyl. Dávám tyto termíny, protože si myslím, že opravdu by tento bod se měl projednat. Druhým bodem bych chtěla navrhnout povinné testování do služeb a na kulturní akce. Já se domnívám, že opravdu není relevantní, abychom ještě ztěžovali živnostníkům práci, když už jsme jim tedy po skoro půl roce otevřeli živnosti, některým tedy, a tudíž můžou konečně pracovat, tak přesto jim zákazníci v takové míře nechodí. Protože se musí každé tři dny testovat. Já si myslím, že bychom měli vycházet vstříc našim živnostníkům a lidem a udělat normální podmínky, aby lidé mohli navštěvovat kulturní akce i služby bez testu. Třetím bodem je zrušení pandemické pohotovosti. My jako Trikolóra máme připravenou ústavní žalobu. Její text a znění jsem rozdala všem poslaneckým klubům. Tento bod bych chtěla, mimo této ústavní žaloby, také projednat zde na plénu, protože co to je vlastně pandemická pohotovost nebo pandemický zákon, dala bych tam rovná se nouzový stav? V podstatě je to naprosto stejné, akorát jiný název. Já si myslím, že už by se náš svět a naše republika opravdu měly vrátit do normálu, a proto navrhuji zrušení pandemické pohotovosti, a to dnes jako první bod po zařazeném bodu, vlastně vysvětlení pana Hamáčka o tomto bodu, co zde byl už řečen. To je všechno. Věřím, že podpoříte tyto tři body, a věřím, že vám není lhostejný život našich dětí a to, co musí zažívat denně ve školách.
Jako další k pořadu schůze vystoupí pan poslanec Václav Votava.
Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne. Já bych si dovolil načíst žádost o pevné zařazení zákona o digitálních službách, což je bod 27, tisk 658, druhé čtení, a to na tuto středu odpoledne po ukončení mimořádné schůze.
To znamená, že schůze by byla neveřejná, bez zápisu, bez záznamu a s účastí pěti dalších osob, to znamená ředitelů služeb, nejvyššího státního zástupce a policejního prezidenta. Já dám paní předsedkyni výboru slovo, ale až tady bude klid.
Mám přednostní právo za pana předsedu Stanjuru. Já jenom jsem chtěla upozornit na to, že pokud budeme tedy jednat až do stupně T, tak bychom měli odevzdat veškerou techniku, kterou máme na stolech, a mobilní telefony.
Ano, to budeme řešit až v případě toho prohlasování. Pokud není žádná další informace, nikdo nezpochybňuje tu informaci, kterou jsem tady kompletně přednesl podle jednacího řádu, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Kdo je proti? Děkuji vám. Nepořizovat. I tento návrh byl přijat. Budeme hlasovat jednotlivě. Hlasování číslo 293, přítomno 185, pro 175, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o přítomnosti Marka Šimandla, ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace. Návrh byl přijat. Hlasování číslo 295 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Další návrh je účast Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce. Návrh byl přijat. A nyní budeme hlasovat o přítomnosti Jana Švejdara, policejního prezidenta. I tento návrh byl přijat. Než přeruším na 15 minut schůzi, ještě jednou vás upozorním na to, jak se zachází s utajovanými informacemi. Případné porušení této povinnosti bude řešeno podle platných právních předpisů, tedy podle trestního zákona.
Tak je to malinko lepší... a zároveň nám dali informaci o dalším postupu z hlediska pandemických opatření i v návaznosti třeba na podpory v rámci kompenzačního bonusu.
Poprosím účastníky diskuse u vládní lavice, jestli by bylo možné nerušit vystupujícího.